Ptám se - organizační výbor nenavrhl jiný výbor. Je zde návrh, aby některý jiný z výborů projednal tento návrh? Budeme hlasovat o tom, aby tento návrh byl přikázán jako dalšímu výboru výboru rozpočtovému. Kdo je proti? Přihlášeno je 103 poslanců, pro 88, proti nikdo. Pan poslanec Kubíček.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Návrh byl přijat.
Je tedy možné pouze spekulovat o pravé podstatě a účelu předložené novely... Dále vede ke zdanění budoucích zisků pojišťoven, a tím až k ohrožení budoucích výplat dávek klientů u životního pojištění, tedy například dávek pro případ zhoršení zdravotního stavu, invalidity či úmrtí. V tomto směru je nutné provést i úpravu navazujících ustanovení zákona o daních z příjmů. Podle dosavadní úpravy byla pro pojišťovny a zajišťovny jako výdaj snižující základ daně z příjmů uznatelná tvorba technické rezervy, s výjimkou jiných technických rezerv podle právních předpisů upravujících účetnictví, a to ve výši, ve které byla podle těchto předpisů zaúčtována, a to jak pro účely životního, tak pro účely neživotního pojištění. Podle našeho pozměňovacího návrhu již nebudou pro oblast neživotního pojištění v základu daně uznatelné technické rezervy podle právních předpisů upravujících účetnictví, ale technické rezervy vytvořené podle zákona o pojišťovnictví. Rezervy v oblasti životního pojištění tak podle pozměňovacího návrhu budou i nadále daňově uznatelné ve výši dle předpisů upravujících účetnictví, to je, zde nedochází k žádné změně oproti stávajícímu stavu. Lze tedy konstatovat, kromě jiných důvodů, že tímto pozměňovacím návrhem se nejzávažnější dopady těchto vad zmírňují, a to ponecháním účetní rezervy na nezasloužené pojistné jako daňově uznatelné. Tímto se přihlašuji k tomuto pozměňovacímu návrhu.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych se nejprve přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům, které byly vloženy do systému.
Nejrozumnější v této chvíli je zachovat status quo. Trh se s ním nějak vypořádal. Myslím, že ten trend - můžeme říkat bohužel, může se nám to nelíbit, ale je jasný. Čím dál víc hazardu bude na internetu, čím dál méně hazardu bude v těch klasických hernách. Také se sází na nás, na volby, kdo je vyhraje, kdo je prohraje. Někteří mí kolegové si vsadili před minulými volbami a vyhráli, protože věřili své politické straně. A vyhráli v tom kurzu, protože jsme dosáhli výsledku, kterým sázkaři nevěřili. Nebo ti, kteří vypisují sázkové kurzy. Ten argument po dvou letech měnit systém, který si ještě pořádně nesedl, mně připadá slabý. A navíc se zvyšuje riziko, že ten výnos nakonec bude nižší. Můžeme říkat, jestli to je, jak říkala paní ministryně, úctyhodné povolání, nebo ne. A když je nějaké podnikání legální, tak má mít normální podmínky. A když není legální, tak na to jsou orgány činné v trestním řízení, aby potíraly nelegální podnikání nebo obcházení zákona v daňové oblasti. Úplně komické, ale opravdu komické je navržené zdanění výher. Tak zaklepe někde a řekne: Chodíte hrát do herny? Člověk se možná přizná. Mnohdy tam jsou kamery, někdy tam musí být ze zákona kamery. Dovedete si to představit reálně, že se to bude dít? No, nebude se to dít. Stát to není schopen zkontrolovat. Asi je šťastný ten výherce. Takže nakonec ti, kteří hrají, víc prohrají, než vydělají. Ano, jednotlivě někdo na tom může vydělat, ale ty nejsme schopni zdanit. Tak nevím, proč ten návrh je vůbec v tom návrhu obsažen. A myslím, že je nejlepší ho prostě odmítnout. Například s politickým zadáním by to vyšlo naopak. Tak prostě už to tak bude. Paní ministryně, víte, jaká je jejich odpověď? Protože to chce paní ministryně. To je ale argument, co? Všechny věcné argumenty, a hned to pochopíte. Politicky možná, věcně určitě ne. Když to nejsme schopni ani spočítat, ani vymoci, ani předepsat? Možná jednotlivě na udání ano. Ale takhle by Finanční správa prostě fungovat neměla. Ještě méně, a stejně byl spokojený. Já tomu říkám fenomén Mečiar. To jsem tehdy sledoval politiku jenom doma u televize. Když potřebuji sto, tak řeknu tisíc. A mám kam ustupovat. Možná se takto dá vyjednávat v pozadí, ale na kamery. Pamatujete si Jana Hamáčka? Ctěného kolegu, se kterým mám opravdu dobré vztahy? Je to devastující, zničující. Ta ministerstva se zastaví. V první větě, nebo v druhé? Jsem přesvědčený, že v druhé větě byla pravda. Není to zásluha vlády. Ani této, ani jiné vlády. Pokud máme někomu poděkovat, tak našim zaměstnavatelům, našim podnikatelům. I ti malí živnostníci, kteří mají zaměstnance, platí odvody za své zaměstnance. Ti zvyšují příjmy.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. V tuto chvíli nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy řádně odůvodněny. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Děkuji.
Děkuji za slovo.
Děkuji.
Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho se hlásit nevidím, podrobnou rozpravu končím. Otevírám bod číslo 44, kterým je Předložený návrh uvede za navrhovatele paní poslankyně Barbora Kořanová, které tímto dávám slovo. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Poprosím pana poslance Jana Kubíka, aby nás jako zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj informoval o projednání návrhu a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.
Děkuji za pozornost.
Ona tam říkala: Ty pojišťovny si mohou ty technické rezervy dělat, jak chtějí, jak uznají za vhodné. Ale i kdyby, není to pravda. Není to tak, že si ředitel pojišťovny řekne: zvýším technické rezervy daňově uznatelné, a je to. Existuje externí audit, který audituje pojišťovny, který to velmi pečlivě zkoumá. Existuje interní auditor, který je nezávislý na managementu, který to pečlivě zkoumá. A samozřejmě existuje dohled České národní banky. Návrh, který máme na stole, bych nazval, co se týče pojišťoven, úplně jednoduše: jedná se o znárodnění peněz klientů pojišťoven. "Zahájili bychom s vámi správní řízení, na jehož konci by mohlo být odebrání licence." Důvod je jednoduchý. Ale tady Ministerstvo financí a vláda jako celek navrhují zdanit budoucí zisky, o kterých nikdo neví, jestli budou, nebo nebudou. Já tomu vůbec nerozumím. Zdanit všechno, co nás napadne? Nebo nevím, jaké bylo zadání. Jestli to někdo vydává za korektní jednání se zástupci odvětví, které podle mých informací za 30 let působení v České republice, nebo 28 v České republice a dva roky ještě ve federaci, nechtělo ani korunu ze státního rozpočtu. Navržené zdanění je vlastně ve výši jednoho ročního zisku celého sektoru. No, pro klienty pojišťoven to spravedlivé není! Vůbec nikde. Je to přesně krok pro zvýšení motivace na odvod zisků z České republiky. Ale toto opatření jde přesně proti tomuto plánu.
V této zprávě se uvádí, že zdanění výhry výherce formou srážkové daně naráží na řadu bariér a zakládá předpoklad nesystémových výjimek narušujících snahu o zachování základních principů daňového práva. Není tedy možné započítat ztráty z hraní vůči základu pro výpočet daně v období, kdy došlo k vytvoření zisku, tedy výhry, čímž by bylo zabráněno snížení daňové povinnosti právě o tyto náklady. Návrh na zdanění výher tedy není podložen analýzou dopadu na hráče nebo na hazardní hry jako na celek. Já si myslím, že nikdo kvůli tomu, aby mohl uplatňovat stvrzenky, zbytečně nenakupuje. Nejvyšší výnos - zisk - pak dosahují hazardní hry, které pracují s vysokou marží a mají významný objem sázek. Takovými hrami jsou jednoznačně technické hry neboli bedny. Tedy s ohledem na uvedené a s ohledem na skutečnost, že jediným účelem předloženého návrhu zákona je zabezpečení vyšších příjmů do veřejných rozpočtů, si myslím, že není vhodné, ba je přímo likvidační zvyšovat daně legálním provozovatelům živých her v kasinech.
Ale ještě moment, přečtu dvě omluvy.
Děkuji, pane předsedající. Návrh nového limitu pro definici samostatných hmotných movitých věcí jako hmotného majetku má primárně umožnit účetním jednotkám integrovaného záchranného systému, například hasičského záchranného sboru, Policie České republiky a dalších složek, rychleji amortizovat finančně náročnější přístroje a vybavení. Dále současně významně pomůže podnikatelskému sektoru především z hlediska budování své infrastruktury a dále i státu v budování digitálního státu. Sjednocení daňového režimu u těchto kategorií majetku pak přispěje k přehlednosti a spravedlnosti daně z příjmů. Doufám, že vláda, která podporuje, nebo aspoň hlásí podporu podnikatelskému sektoru a zjednodušování účetnictví a tak dále, a podporu podnikání, tak doufejme, že tento návrh také podpoří.
Připraví se paní poslankyně Jana Krutáková.
Samozřejmě nejpřesnější odhady má Ministerstvo financí, to se nijak nepřu, ale opozice prostě nemá k dispozici tak odborný aparát. Takže podle mě je to citelné, nicméně skokové a předvídatelné. Věřím, že se k tomu návrhu opět postavíte pragmaticky a že o tom povedeme debatu. Není to žádná ochrana tabákové lobby, je to spíš návrh, který by měl směřovat ke stabilitě výnosů této spotřební daně do státního rozpočtu. Je to škodlivé, myslím, že to nikdo nezpochybňuje, máme velmi přísný protikuřácký zákon, ale je to legální. Četl jsem v odborných statích, že procento pašovaných cigaret, nebo nelegálních, nekolkovaných, se zjišťuje sběrem zahozených prázdných krabiček. Nicméně je to číslo, se kterým pracují všechny země. Pokud Sněmovna potvrdí doporučení rozpočtového výboru, tak je to vyřešeno. Už jsme se vzájemně všichni přesvědčili, že to není rozumný nápad. My to považujeme za neudržitelné, nesprávné, chybné a budeme se vás snažit přesvědčovat, aby to tak nebylo. Tudíž je třeba to zvednout. Nebyla asi inflace, nezvyšovaly se mzdy, tudíž není potřeba zvýšit základní odčitatelnou položku. Těm to skutečně pomůže, že si toho i všimnou. Já tomu úplně nerozumím, ale popírá své argumenty. Když to řekneme poctivě, kolegové to počítali, to není částka v jednotkách miliard. Já tomu fakt nerozumím. Žádná novinka, my vám s tím nedáme pokoj, dokud to neprosadíme. Už slyším ten protiargument - to musíme vyjednat v Bruselu. Naši europoslanci vás v tom podpoří. Takže když to shrneme. Chci pochválit vládu, že správným způsobem nazvala tento zákon. Politické vůle ke kompromisu a může to projít k datu účinnosti velmi hladce.
Nacházíme se mimo rozpravu, pane poslanče. Pan poslanec Kubíček už je na svém místě a uvede návrh jako zástupce navrhovatelů.
Mými ústy je tady malá omluva. Nicméně asi všichni vědí, o co jde. Zákon o státní službě se proto na tyto zaměstnance nevztahuje.
Děkuji.
Vše podstatné zaznělo. Není příliš co dodat. Jde opravdu o to, aby se narovnaly podmínky pro odměňování v těchto konkrétních vyjmenovaných institucích.
Nikoho nevidím. Končím obecnou rozpravu. Nepadly návrhy na vrácení ani zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu. Není tomu tak. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Prosím, pan poslanec Žáček. Takže bezpečnostní a pro obranu? Takže budeme mít ještě dvě hlasování. Kdo je proti? Návrh přijat nebyl. Kdo je proti? Končím prvé čtení tohoto návrhu.
Pěkné odpoledne.
Děkuji za slovo. Jak jsme avizovali, oznámím výsledky volebních bodů tajných voleb, které jsme provedli před obědovou pauzou. V bodu jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky byla Sněmovna úspěšná. U Kontrolní rady Grantové agentury získal Stanislav Labík 102 hlasů a pan Václav Rejholec 30 hlasů. Stanislav Labík tedy byl zvolen členem Kontrolní rady Grantové agentury a tím tato volba končí. Stejně tak byla Sněmovna úspěšná u Kontrolní rady Technologické agentury. Robert Čep byl zvolen členem Kontrolní rady Technologické agentury a tím tato volba končí. V prvním kole byl tedy zvolen David Soukup. Postupují na něj zbylí dva členové volby, paní Bazalová a pan Semín. Poslední volební bod byl do Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení. V prvním kole tedy nebyl zvolen nikdo. Předpokládám tedy, že ona druhá kola Sněmovna provede v prvním týdnu říjnové schůze Poslanecké sněmovny. A na závěr ještě s předstihem pro předsedy klubů. Vyhlašuji lhůtu na podání dalších návrhů na změny v orgánech Poslanecké sněmovny na říjnovou schůzi. Tu lhůtu vyhlašuji do úterý 15. října do 12 hodin.
Pan poslanec Zdeněk Podal od 17.30 do konce jednacího dne a pan poslanec Miroslav Kalousek mezi 14.30 a 19.00 z důvodu pracovní cesty.
Je to číslo usnesení 296 rozpočtového výboru včetně přílohy, což je časový harmonogram. Což jsem právě teď učinila. Akorát bych přečetla ten úvod, který zní: Pokud samozřejmě bude vaším přáním, přečtu jednotlivé body doslova tak, jak jsou v návrhu usnesení. Ale vzhledem k tomu, že to máte všichni písemně, nepředpokládám, že je toto nutné.
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové.
Jenom pro pořádek, ty návrhy, předpokládám, byly zdůvodněny v obecné rozpravě. A nyní prosím pana poslance Skopečka, který je přihlášen jako další do rozpravy, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Roste nám tu hladina hluku.
Děkuji pěkně. Já jsem vystupoval v obecné rozpravě déle, tak teď jenom krátce.
Děkuji za slovo, pane předsedající, já se hlásím k následujícím pozměňovacím návrhům. Předně potvrzuji, že podávám spolu s kolegyní Kovářovou a kolegou Bartoškem návrh na zachování stávajícího poplatku za vklad do katastru nemovitostí na tisíci korunách. Stejně tak se hlásím k návrhu rozpočtového výboru, samozřejmě to není potřeba, jenom upozorňuji, proč tento návrh dále nepodávám, protože rozpočtový výbor podpořil zachování osvobození u platby za plyn, tak z tohoto důvodu už tento návrh podruhé nenačítám. Jak jsem říkal, pokud vláda zvyšuje daně ze spotřeby, měla by adekvátně snížit zdanění práce. To opatření je jednoduše špatně technicky zpracované a ve skutečnosti trestá ty odpovědné pojišťovny a zvyšuje odliv kapitálu z České republiky.